Já vám děkuji.
Děkuji za slovo. A hlavně, ten proces se přece týká toho, než se z potraviny nebo ze suroviny stane pokrm. A jestli mě někdo chce přesvědčit o tom, že je, tak prostě není. To není nic nového a další diskuze, další odložení řešení by také nic jiného a nového nepřineslo. Ten návrh podporuji. To je znění vložených dalších úprav legislativně-technických, o kterých potom budeme hlasovat.
Já musím říct, že když to zjednoduším, tak řeknu, že to bylo naprosto zbytečné strašení a nemluvení pravd. Od roku 2020 máme potravinové právo Evropské unie. Zákon na ochranu zdraví obyvatelstva není nijak dotčen. Od roku 2015 kontroluje SZPI 30 000 provozoven. To znamená, přibylo by k tomu 15 000 provozoven, ostatní, jako jsou školní jídelny, další věci, uzavřené stravování, zůstává v kompetenci Ministerstva zdravotnictví. To je za prvé. To znamená, epidemiologické vyšetření zůstává - a zdravotní - všechno na hygieně.
Tato změna se podle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ukazuje momentálně jako nepromyšlená, nesystémová, nelogická, technicky komplikovaně, velmi těžko realizovatelná. Reálný přínos této změny navíc nebude vůbec žádný. Již nyní Česká správa sociálního zabezpečení poskytuje informace elektronicky celé řadě subjektů, a to jak v rámci resortu práce a sociálních věcí, tak samozřejmě také mimo tento resort, a i nadále pracuje na rozvoji v této oblasti.
Děkuji, zaznamenal jsem procedurální návrh.
Děkuji za slovo. Protože přece jde o věc, kde je opravdu velice podivné, že sem vláda předstupuje s dvěma rozdílnými postoji. Navrhovali bychom takovou postupnost, a protože není jisté, jaký návrh projde, k čemu se vztahovat, tak jsme to navrhli ve dvou verzích. To je věc, s kterou se potýkají i jiné země, dávají třeba motivační částky, peníze. Já vidím, že řada poslanců hnutí ANO kroutí hlavou.
Ano, dámy a pánové, děkuji za slovo. Někteří z vás mě oslovovali, ať vám řeknu, jak to opravdu v praxi funguje a chodí. Jenže vláda tenkrát byla natolik - omlouvám se - zahleděná do nějakých jiných orientací, že prostě neviděla, že někdy, čas od času, jednou za sedm let, za deset let, přicházejí krize, ať už jsou to ekonomické, běžné vlny, anebo že přijde například taková pandemie, jak nás potkala teď za poslední rok. A to vám musím říct, jak funguje, respektive nefunguje německý kurzarbeit. A to přece vůbec nechceme. Naopak, to má být období, kde máte zvýšit aktivitu managementu a tvořit nějakou budoucnost, abyste se z toho vylomili, z té krize. Jednak kolegyně obě dvě mají pravdu v tom, že ty časy a ta procedura se nedá dodržet. To jsou prostě nesmysly, které opravdu s praxí nemají nic společného. Ale jeden z největších problémů, který tam máte, je v tom, že by to platilo pro všechny. Jak jsem říkal, Německo je opravdu příliš silné. Je samozřejmě nesmysl, aby o tom rozhodovala vláda. To byly ty argumenty, proč třeba udělat kurzarbeit s tím, že to je jeden den v týdnu, se pracuje, a zbytek se nepracuje. Takže to je druhý pozměňovací návrh. Já samozřejmě nejsem natolik konfliktní, abych říkal, že někdo něco blbě udělal. Děkuji za pozornost.
A jsme v takové situaci, že oni nechtějí, abych je uváděl, protože se bojí reakce a postupu České národní banky, když se kriticky ozvou. A to neříkám, že nemají v ničem pravdu, a neříkám, že všechno je špatně. Vláda má odpovědnost vůči Poslanecké sněmovně. My poslanci máme odpovědnost vůči poslancům. Česká národní banka a její Bankovní rada má taky odpovědnost. A komu se zodpovídají úředníci České národní banky, tvůrci těch výkladových stanovisek? Tím nezpochybňuji, že to konkrétní výkladové stanovisko může být správné. Ale vzniká taková ta klasická otázka, kdo kontroluje kontrolora, kdo reguluje regulátora. A já vám, kolegyně a kolegové, navrhuji, abychom se zastavili v tom legislativním běhu. Říkám to dobře, pane guvernére? Tak budeme mít šanci a nebudeme muset případně znovu novelizovat novelu, kterou schválíme. Snažím se sledovat názory jak členů Bankovní rady, tak případně ekonomů, kteří stojí mimo Bankovní radu. Děkuji za pozornost.
Pane guvernére, pojďte, máte slovo. Tak prosím, pane guvernére, máte slovo.
Problém je ten, že my tady nejednáme o žádném zákonu, který reguluje dohled nad finančním trhem. Česká národní banka vykonává několik základních úkolů v rámci svého mandátu.
Přeji hezké odpoledne. Je to Takže já bych vás požádal, zdali souhlasíme s účastí pana guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka na jednání, tak k tomu asi to budeme hlasovat, zdali s tím souhlasíme.
My jsme všichni přihlášeni, co jsou v sále. Každopádně skutečně nepovažuji za možné pokračovat v jednání bez toho, aby se hlasovalo o návrhu, jinak bych dal návrh na přerušení schůze.
Jedna je pouze technická a má vazbu na to, že volební komise prodloužila lhůtu na podávání návrhů, čili my jsme se včera dohodli, že změny v orgánech Sněmovny budeme hlasovat dneska na závěr. Já bych chtěl navrhnout, aby bod 384, změny v orgánech Sněmovny, byl v pátek jako první bod. Nevím to přesně z hlavy.
Tak děkuji. Ptám se, zda ještě někdo k pořadu schůze.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Omlouvám se, že nemám to druhé číslo.
Dobrý den, vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci. Tento návrh zákona ale již tím, že byl předložen, svou úlohu splnil. Je to důležité, pomáhá to skutečně v této chvíli velmi a velmi dětem samoživitelů, samoživitelek. Myslím si, že je to věc, která by v této chvíli velmi a velmi pomohla, ale nechci to navrhovat, dokud se nedomluvíme mezi poslaneckými kluby.
Je to všechno. Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro? Pan předseda Faltýnek nejprve navrhl, abychom volební bod změny v orgánech Poslanecké sněmovny zařadili v pátek 22. ledna jako první bod jednání. Kdo je proti? Hlasování číslo 37, přihlášeno je 103 poslanců, pro 70, proti nikdo. I tento návrh byl přijat. Pan poslanec Ferjenčík navrhuje bod 11, což je novela zákona o České národní bance, tisk 532, zařadit za bod 15, což je novela Ústavy týkající se klouzavého mandátu. Tak zahajuji hlasování. Na úvod se ptám pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení předtím, než otevřu rozpravu.
Další čísla jsou potom ve zdůvodnění pozměňovacího návrhu. A mohu vám říct, že nejsou pro nás příliš příznivá. Tady jenom podotknu, že nejde o to, že by úřad práce všechno organizoval, ale jde o to, aby ty záležitosti byly opravdu, opravdu smysluplné. Další náš pozměňovací návrh, který si dovolím teď jenom rámcově představit, se týká evidence uzavíraných dohod o pracovní činnosti a provedení práce. Tito lidé na trhu práce nemají žádnou ochranu, žádnou podporu. Další pozměňovací návrh tedy zakotvuje povinnost pro zaměstnavatele hlásit tyto dohody do evidence České správy sociálního zabezpečení jak u účastníků nemocenského pojištění, tak u těch, kteří nejsou účastníky nemocenského pojištění. Jak Česká správa sociálního zabezpečení, tak úřad práce vítají tuto úpravu jako ochranu pracovníků před tlakem na nelegální zaměstnávání či souběhy těchto dohod. A věřte tomu, že byla velmi užitečná, především pro prognózování vývoje trhu práce. Od těchto prognóz se odvíjí a musí odvíjet potřeby v odborném vzdělávání, zaměření celoživotního vzdělávání i případné podpory zvyšování kvalifikace či odborné způsobilosti. Pozměňovací návrhy, ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě, vládní návrh pouze doplňují a reagují na požadavky a problémy z praxe. Požádám vás tedy pak o zvážení podpory těchto pozměňovacích návrhů.
Děkuji. A nyní paní poslankyně Aulická. Připraví se pan poslanec Novák.
Ale opravdu jsem to vzala, měli na to ti lidé 14 dní a vzali si dva komplexní pozměňovací návrhy, které tady dneska máme.

Návrh stanovuje povinnost ČNB zveřejňovat obchody, které uskuteční na základě své nové pravomoci. Zveřejňuje se bezodkladně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a pokud by zveřejnění ohrozila činnost ČNB, je možné část zveřejnění odložit. Tyto pravomoce má Česká národní banka již k dispozici, avšak v časově omezeném limitu. Transparentnost je obecně považována za prostředek, který zvyšuje důvěru ve veřejné instituce. Evropská centrální banka provádí již od finanční krize v roce 2008 nestandardní operace na peněžním a kapitálovém trhu. Informace o programech kvantitativního uvolňování zveřejňuje již od června roku 2017 na úroveň detailu, v rámci kterého je uveden název protistrany, čísla ISIN a dalších informací o nakoupených dluhopisech. Informace jsou zveřejňovány a aktualizovány každý týden. I proto, a protože sama ČNB se vlastně odvolává na pravomoc ECB pro vlastní využití, bychom chtěli, aby současně s tím byla tedy i zavedena transparentnost alespoň na úrovni, kterou poskytuje Evropská centrální banka.
Já myslím, že to asi už dneska nebudeme protahovat, nicméně myslím, že ty otázky jak ode mne, tak od kolegy Martínka byly relevantní, potom nás čeká hlasování.
Je to na svobodné vůli každého, zdali chce vystoupit, či ne. Tak, pane guvernére, máte slovo.
Pokud jde o devizové rezervy, velice jednoduše: máme dvě základní hromádky. Já vám k tomu pošlu nějaký písemný text, který bude vyčerpávající. A teď jsem zapomněl to druhé, co se ptal pan kolega Martínek... Teď vám neodpovím.
Děkuji. Dobré odpoledne, budeme pokračovat. Pokud mám správnou informaci, jsme v obecné rozpravě, v tuto chvíli zde nemám žádné další přihlášky. Nicméně zde mi byl předán procedurální návrh, abychom před ukončením obecné rozpravy hlasovali o přerušení do konce března. Prosím, přihlaste se svými kartami. Kdo je proti? Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě, do které již nemám přihlášky, a pokud se již nikdo další nehlásí, tak já tuto obecnou rozpravu končím. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být řádně odůvodněny. A já zde mám tři přihlášky do podrobné rozpravy v tuto chvíli. Takže jako první pan poslanec Munzar, připraví se pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče.
Děkuji. Týká se věku, kdy podle pozměňovacího návrhu by stačilo, aby jeden ze žadatelů byl mladší 36 let. Podrobnější zdůvodnění najdete, dámy a pánové, v systému u těchto pozměňovacích návrhů.
To byly návrhy pana poslance Munzara.
Pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, velmi stručně. Kurzarbeit je nejlepší ochrana před propouštěním, je to nejlepší pojistka před začarovaným kruhem nezaměstnanosti a více a více se prohlubující hospodářské krize. Asi nemusíme zmiňovat nebo opakovat, že vždy u kurzarbeitu záleží na detailech. Ráda používám výraz, že kurzarbeit musí být dobře namazaný stroj, ve kterém zapadá každá maličká součástka do těch druhých. To se právě řeší přes ty parametry. Je to v každém případě levnější než nezaměstnanost. Teď ale to podstatné. Já bych vás chtěla poprosit, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, abychom se co nejrychleji dostali do třetího čtení u tohoto velmi důležitého návrhu zákona. Mám k tomu dva důvody. Chtěla bych vás také upozornit, že nezaměstnanost nám lehce roste. Nejistota je vysoká a rychlý postup je z mého hlediska důležitý.
Takže prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje systémovou, právní, ekonomickou a sociální ochranu českých zaměstnanců, živnostníků, malých a středních českých firem a zaměstnavatelů. Totéž samozřejmě platí i v případě návrhu na změnu zákona o zaměstnanosti, respektive pro nastavení dlouhodobého modelu podpory zaměstnanců a zaměstnavatelů v době částečné zaměstnanosti a omezení provozu podniků z důvodu plošných krizových situací, pro který se vžilo označení kurzarbeit. Poslankyně a poslanci hnutí SPD také od počátku epidemie koronaviru vždy podporovali všechny smysluplné návrhy, které znamenaly pomoc občanům a subjektům zasaženým dopady omezujících vládních opatření v rámci nouzového stavu.
Vážené kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, já nebudu dlouze hovořit. Já jsem také předložil několik pozměňovacích návrhů společně s kolegyní Hanou Aulickou. Z tohoto pohledu pak přináší navrhovaná změna klíčová opatření pro úspěšné fungování a využitelnost navrhované právní úpravy. Čili to je k tomu jednomu pozměňovacímu návrhu, který tady je. A potom je tady ten jeden můj pozměňovací návrh, o kterém jsem tady hovořil už i posledně. Já jsem si vědom toho, že náš právní řád zná také institut pracovní doby na dobu určitou.
Děkuji. V tuto chvíli s přednostním právem vystoupí paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová.
Dobrý podvečer, dámy a pánové. Já už nechci nějak dál prodlužovat tuto už tak docela dlouhou debatu. Na druhou stranu to není naší vinou, opravdu je to vinou vládní koalice. Je potřeba tady v tom smyslu říci, že možná ani ne celé koalice. Ale chci podpořit i zkrácení lhůt, o které tady bylo požádáno.
Takže skutečně bych si netroufl tvrdit, že ten stav je optimální. A já jsem celkem rád, že Česká národní banka o tomto problému uvažuje a že se můžeme bavit o tom, jak tento problém řešit. Každopádně zpátky k tomu sněmovnímu tisku. On má dvě části, které jsou obě velmi důležité. Já považuji za trochu nešťastné, že se ty dvě problematiky sloučily do jednoho zákona. Ale máme pochybnosti o tom, jestli ty pravomoci mají platit trvale bez jakékoli navázanosti na to, jestli je krize, nebo jestli není krize. Samozřejmě v tuto chvíli máme poměrně velkou důvěru v národní banku, která funguje jako profesionální instituce. Ale jinak skutečně jsme přesvědčeni, že ta instituce funguje profesionálně a dělá to, co má. Z toho důvodu navrhujeme kompromisní řešení, a to časové omezení těchto pravomocí. Navrhujeme prodloužení o další dva roky oproti stávajícímu stavu. Také vznikne lepší prostor pro to, ty aktuální pravomoci vyhodnotit. Takže tohle je řešení, které navrhujeme v této oblasti. Dále navrhujeme posílení transparentnosti národní banky jako takové. Nevidíme tam vlastně žádný rozdíl proti jiným veřejným institucím. Na závěr mám ještě dotaz na pana guvernéra, když tu je, a týká se to také velmi úzce činnosti národní banky. Tak jsem se chtěl zeptat, zda národní banka zvažovala i alternativu, že by alespoň třeba část těchto prostředků využívala takovým způsobem, aby naopak přinášely nějaký výnos. A tohle je třeba věc, která by k tomu řešení mohla přispět.
Faktická poznámka pan poslanec Vojtěch Munzar.
To je první věc. Druhá věc. Problém jsou vysoké ceny bytů, ale ten nevyřešíme touto kompetencí pro centrální banku a regulací poptávky.
Tady asi jen to, že je to jiné, protože fungování v Německu je postaveno na pojistných principech, finance pocházejí z fondu tvořeného příspěvky zaměstnanců a zaměstnavatelů, to u nás není... to u nás není. Úřad práce vydá oznámení o poskytnutí podpory a do deseti dnů ode dne doručení měsíčního přehledu vyplatí zaměstnavateli podporu. Výplata mezd a platba odvodů z mezd probíhá vedle těchto procesů samostatně. Náš poslanecký návrh... také vám můžu poslat, pane poslanče, dám vám ho. Vláda vydá nařízení, kterým aktivuje podporu, zaměstnavatel podá žádost na Úřad práce, Úřad práce projedná žádost v poradním sboru a uzavře se zaměstnavatelem dohodu, zaměstnavatel vyplatí mzdy i náhrady mzdy a odvede povinné odvody. To je taky hodně důležité si říct. To si myslím, že je velké plus. A na straně zaměstnavatelů zdůrazňuji, že nemusí nic měnit na standardních postupech, protože všechno mají nastavené. A tato úprava v zákoně musí být použitelná v daleko širším spektru situací. Důležitá je, aby byla i flexibilní. A ještě si dovolím reagovat na prosbu paní ministryně. Máme tento týden Poslaneckou sněmovnu, máme příští týden Poslaneckou sněmovnu.
Děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Munzar, poté by byl na řadě pan poslanec Sklenák.
Ano, děkuji. My vlastně dneska nevíme, jestli máme tyto pozměňovací návrhy, a to je dotaz na paní ministryni, reformulovat. Co se vlastně stane základem dalšího projednávání? Aby se nestalo to, že spousta práce mých kolegů ze všech politických stran třeba zbytečně spadne pod stůl a zbytečně spadnou pod stůl některé myšlenky, pokud nebudeme vědět, co se stane základem dalšího projednávání.
Děkuji.
My máme dohodu na úrovni vládní koalice, že výchozím bodem je komplexní pozměňovací návrh pana poslance Romana Sklenáka. A jinak ještě poznámka k paní poslankyni Pastuchové. Paní poslankyně Pastuchová neví, že poradní sbory Úřadu práce se setkávají dvakrát ročně.
Děkuji a nyní pan poslanec Sklenák.
Děkuji za slovo. Nicméně musíme se s tím nějak vypořádat, takže je tady tolik přihlášených a je tady tolik pozměňovacích návrhů. Já myslím, že kdyby byla vůle, tak garanční výbor najde termín, kdy zasedne.